Cituji: "Dovezli jsme půl milionu, zajistili a dovezli jsme půl milionu těchto balení." Všiml byste si toho? A tady toho si nevšimnete? Konec citace. Pane ministře, kde jste čerpal? Kde jste k těm svým číslům přišel? Ukažte nám tabulku, kde to je? Navíc na ilustračním fotu za vámi stojí profesor Dušek. Proboha, ať vám řekne, kolik se těch léků do České republiky dovezlo . A co na to pan premiér? Ten vám na Twitteru poděkoval, že jste byl úspěšný... Mně to přijde prostě už jako zmatené, nesrozumitelné.
Pan poslanec Brázdil vystoupí a jako poslední je přihlášený pan poslanec Jakob. Prosím, máte slovo. Také děkuji a jako poslední je přihlášen pan předseda Jakob s přednostním právem, pak už bude následovat hlasování o pořadu. Zahajuji hlasování.
A to je něco, co myslím vadilo všem. K tomu nakonec také částečně došlo, ale podařilo se to obhájit. To znamená, je to opravdu ve finále jedno razítko a to plní ten původní záměr.
Je to přes půl roku, kdy upozorňovali na to, že to není nijakým způsobem kontrolováno a že může docházet ke zneužívání tady tohoto systému digitalizace spravování tady těchto dávek. Nerozumím tomu, proč na to ministerstvo nereagovalo. Napadá mě jedna jediná věc, a to, že to je věc politická, řekl bych skutečně populistická, že skutečně se snažíme vyvolat dojem v lidech, že pomáháme, ať to stojí, co to stojí. A já jsem vděčný lidem za to, že pomáhají. Proto navrhuji tady tento bod jako bod číslo 2 a nazval jsem ho Aktuální situace na úřadech práce. Děkuji.
Ještě nejdříve musíme hlasovat gremiální návrhy. Nejdříve odhlasujeme návrhy, které jsem na začátku schůze oznámila z grémia. Návrh byl přijat. Nyní tedy návrh paní předsedkyně Schillerové, která navrhuje nový bod, a to pod názvem Vysvětlení rozporu ve vyjádření ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Nejdříve tedy hlasujeme vůbec zařazení bodu. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu. Ptám se, kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Pan předseda Okamura navrhuje také bod pod názvem Miliony korun určené na humanitární dávky pro Ukrajince byly rozkradeny. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o návrhu paní poslankyně Pokorné Jermanové. Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Farhan navrhuje nový bod pod názvem Zmatečné výroky ministra zdravotnictví a dostupnost zdravotní péče. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu. Pan poslanec Brázdil navrhuje nový bod, a to pod názvem Zneužívání Zdravotnické záchranné služby. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu.
Děkuji vám za pozornost.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, alespoň ta hrstka, co nás tady zbyla. Samozřejmě, dříve se stavělo jednodušeji, ale byla také jiná legislativa. Myslím si, že prostě to bylo super, že to Klára řekla, jak to řekla. Jinak si také velice vážím spolupráce napříč kluby, protože když se chce, tak to jde, tady je toho jasný důkaz. Co se týče zkratek, tomu rozumím, a skutečně blbneme lidi, právě těmi zkratkami blbneme lidi, protože oni nevědí, jestli to má souvislost s životním prostředím, se stavebním zákonem nebo s vesmírným výzkumem, takže ano. Trubku do Brna rozhodně podporujeme, protože já jsem to řekl zkráceně, ale rozhodně podporujeme trubku do Brna, protože to dává smysl. A teď je otázka samozřejmě toho, že ten zákon už tady mohl být.
Nyní paní poslankyně Eva Fialová, připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Nyní tedy pan poslanec Patrik Nacher, potom pan poslanec Ivan Adamec, faktické poznámky.
Vlastně si trošičku protiřečil, protože říkal, a já s ním částečně souhlasím, že u takovéto robustní materie, když je na něčem shoda, je to zalité sluncem, že to může být podezřelé, na straně jedné - ono to tak není. A připomenu historicky, že ten původní stavební zákon, jestli se nepletu, získal titul zákon roku, jest tak? Nebudu zdržovat, jinými slovy, ne všichni to oceňují.
Nyní pan poslanec Ivan Adamec s faktickou poznámkou a pan ministr s faktickou poznámkou. Já vás vidím - s přednostním právem. Dobře, tak nyní pan poslanec Ivan Adamec s faktickou poznámkou.
Co se týká zákonu roku, také jste mě neposlouchali. Pro mě zákon roku je ten, který budou užívat spokojení uživatelé, a nebude to hodnotit nějaká komise podle zákona, který v praxi ještě nebyl. Sorry, takhle to já vnímám. A nic proti tomu, já to chápu, prostě bylo to něco, co tady bylo úplně nového, rozumím tomu. Ukázalo se, že to není ta správná cesta.
Stavební úřady mají nějakou metodologii. A teď si řekněme jednu věc.
Prosím, můžete pokračovat.
Jsem ráda, že ústavně-právní výbor Senátu měl dnes stejný názor jako my, a já jenom pevně doufám, že to potvrdí i na plénu, to znamená, že skutečně se Senát stane pojistkou ústavnosti a pojistkou demokracie. Ale teď zpět k tomu, co se tady stalo, protože musím vám říct, že jsem to vstřebávala velmi dlouho. Celé to začalo tím naprosto nesmyslným a protiústavním projednáváním ve stavu legislativní nouze - silný nástroj, který už samotný ze své podstaty omezuje práva opozice, a proto jsou tak přísné podmínky pro jeho aktivaci. Projednání návrhu zákona, kterým mají být změněna pravidla pro valorizaci důchodů ve stavu legislativní nouze, není ústavně konformní. Nebyla však naplněna ani další kritéria vyžadovaná nálezy Ústavního soudu pro projednání návrhu zákona ve stavu legislativní nouze, čímž se bohužel předsedkyně dolní komory Parlamentu neobtěžovala zabývat ani jedinou minutu, a argumenty, že ona musí konat podle jednacího řádu - může ale samozřejmě komentovat takový stav. Tím ale její kritické selhání v minulém týdnu pouze začalo. Následně silou ukončila rozpravu, ve které jsme na ten protiprávní krok upozorňovali. Neměli jste ani tolik odvahy, abyste nechali vystoupit naše poslance bez přednostního práva. Nemohl dokonce vystoupit ani poslanec se stanoviskem klubu, a jak jsem si zjišťovala, tak to se stalo v historii tohoto Parlamentu vůbec poprvé. A nakonec jste nám ani neumožnili předkládat protinávrhy. Takoví jste byli hrdinové. Rádi o sobě mluvíte jako o demobloku nebo koalici demokratických stran. Tak ta vaše demokratická koalice i poprvé v historii zrušila obecnou rozpravu během stavu legislativní nouze. Já vlastně ani nevím, jak více by se dala potírat demokratická práva opozice. A vrchol všeho přišel v podrobné rozpravě, kde jste sebrali opozici i ta poslední práva, která nám zbyla. De facto jste zrušili faktické poznámky a sebrali jste přednostní práva. Nevím, jestli jste si uvědomili, že bychom mohli vyhrát a dosáhnout toho, že by důchodci své peníze dostali, ale tímto krokem jste překročili absolutně vše. To kvůli tomu vše vyústilo v tu situaci z páteční noci. A teď se dostávám k meritu toho, o čem jsem chtěla hovořit. Já totiž hlavní odpovědnost vidím u naprosto nezvládnuté situace ze strany paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Pekarové Adamové, a nebylo to poprvé. Je to spíš pravidlem. To je v přímém rozporu nejen s jejími vlastními slovy, která pronesla bezprostředně po svém zvolení, ale i v rozporu s jednacím řádem této Sněmovny, tedy se zákonem, tedy že funkce má být vykonávána nadstranicky. Odmítla to, odmítla to opakovaně. Já se musím zeptat, kdy jindy by měla svolat grémium ke společnému jednání než v takto vyhroceném momentu? Je to jediná možná reakce na její jednání v minulém týdnu, které definitivně potvrdilo, že nemá osobnostní předpoklady dále vést Poslaneckou sněmovnu. Selhává v řízení dolní komory, nedokáže vést neideologický politický dialog a komunikovat způsobem, který je pro tuto ústavní funkci nezbytný. Proto budeme požadovat její odvolání. Takže to jsem cítila za povinnost říct jako takovou pomyslnou tečku k tomu, co se tady stalo a událo minulý týden. Pro nás ale to nekončí. Dnes jsme doručili dopis nově zvolenému prezidentovi republiky panu Petru Pavlovi. Požádali jsme, já a místopředseda Sněmovny Karel Havlíček, o schůzku, kde chceme informovat pana prezidenta nově zvoleného o situaci, která se tady udála, a poskytnout svůj pohled na věc. Věříme, že se nám to podaří a že s panem prezidentem mluvit budeme.
V mezidobí Poslanecká sněmovna projednala změny dvou souvisejících zákonů, zákona o ochraně spotřebitele a zákona o obalech v částech, jež upravovaly předložený návrh zákona o dozoru. Z tohoto důvodu my tento návrh podporujeme.
Do rozpravy dalšího přihlášeného nevidím. Přednesu návrh usnesení. Zahajuji hlasování o předloženém návrhu usnesení. Uzavírám tedy projednávání tohoto bodu, děkuji panu senátorovi, panu ministrovi. A postoupíme k bodu dalšímu, kterým je bod číslo
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě než přistoupím k uvedení zákona o jednotném environmentálním stanovisku, tak bych chtěl požádat o sloučení těch rozprav tak, jak to bylo i v prvním čtení, a tak, jak se to ve výsledku navrhuje i v druhém čtení.
Ano, můžeme tedy sloučit rozpravu, pokud se tak Sněmovna rozhodne. Já tedy o tomto návrhu dám hlasovat. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Zeptám se pro jistotu, zda skutečně je zájem o sloučení rozpravy u tří bodů? Návrh byl přijat. A my tedy sloučíme rozpravu. Pan ministr již dále nemá zájem v úvodním slově vystoupit?
Měly by ho urychlit zejména v podobě koordinovaných postupů na úrovni jednotlivých správních úřadů tak, aby bylo možné zajistit zhodnocení všech veřejných zájmů v oblasti životního prostředí na úrovni obce s rozšířenou působností a zároveň také například na úrovni krajských úřadů. Zároveň odpovím ještě na jednu důležitou okolnost, která se stala předmětem veřejné diskuse, a to je přístup veřejnosti. To pro doplnění a pro zohlednění i té diskuse, která v uplynulých týdnech ve veřejném prostoru probíhala.
Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 53. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Paní poslankyně, páni poslanci, nyní bych vás chtěla informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. nový bod, sněmovní tisk 328, vládní návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku, druhé čtení; Dále bychom pokračovali body dle schváleného pořadu schůze, tedy v zákonech v prvním čtení. V 16 hodin bude zahájena 59. schůze, Ceny potravin v České republice. Ve čtvrtek 9. března bude ve 14 hodin zahájena 1. společná schůze obou komor Parlamentu České republiky ke složení slibu prezidenta republiky ve Vladislavském sále Pražského hradu. Následně bychom pokračovali body dle schváleného pořadu schůze. To je z mé strany vše. Pan předseda Benda stahuje svoji přihlášku, tudíž budeme pokračovat. Pan předseda Okamura je přihlášený jako první - nevidím jej tady.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěla přece jenom ještě krátce vrátit k minulému týdnu a shrnout, co se tu vlastně dělo a co se tu odehrálo.
Kdo je pro? Děkuji a my se tím můžeme vrátit zpět do rozpravy. Ještě načtu omluvu v mezičase došlou: pan poslanec Aleš Dufek se omlouvá od 19 hodin z pracovních důvodů. Prosím, dopřejme klid paní poslankyni Oborné pro její vystoupení. Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.
Podrobnější odůvodnění je tam písemně rozepsáno v systému, takže opravdu jenom velmi stručně. Já se domnívám, že tento vládní návrh zákona tak ohrožuje, a hlavně narušuje ve vztahu mezi rozvojem měst a obcí a zemědělským půdním fondem předvídatelnost právních vztahů, legitimní očekávání a právní jistotu, a je tak v posledku škodlivý neustálou změnou právní úpravy. Předem děkuji za vaši podporu.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Prosím.
Nejprve sněmovní dokument 2379, který se týká výstavby základnových stanic poblíž koridorů železnice a ještě na poslední míli (?), kde není dostupný internet. Tento se týká liniového zákona. Děkuji.
Prosím.
Jsem ráda, že došlo na kompromisní řešení v rámci koalice a opozice. V novele je zapracováno co nejvíce dobrého z nového stavebního zákona vyjma institucionálního modelu. Je zajištěna určitá hierarchie postupů. Došlo k integraci, zůstává fikce, zůstávají apelační principy, co bylo i v novém stavebním zákoně. Digitalizace by to měla všechno zastřešit a dojde k rychlejšímu stavebnímu řízení, a proto i my to podporujeme. Každopádně bych se chtěla vyjádřit ke kolegovi z Plzeňského kraje panu Baxovi, že zvážím jeho pozměňovací návrh, protože se jedná o Plzeň.
A jenom se pro pořádek optám, zda ještě někdo má zájem vystoupit ve sloučené obecné rozpravě? A nyní se optám, zda nejprve k bodu 130, tisku 328, si chce vzít závěrečné slovo pan ministr, zástupce navrhovatele? Je to to jednotné environmentální stanovisko. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Také není. O slovo se v této podrobné rozpravě hlásí nejprve pan poslanec Petr Liška a následně se připraví pan poslanec Jiří Havránek. Prosím.
Takovým třetím velkým tématem, které je, je hmotné stavební právo, které se nám promítá právě v novém stavebním zákoně. Takže si myslím, že denní osvětlení je v pořádku i z pohledu zdraví, aby skutečně zase lidé nežili jenom v umělém osvětlení, to určitě nikdo z nás nechce. A právě samostatné stavební předpisy zatím zákon reflektuje pouze na ta tři velká města, což je Praha, Brno a Ostrava. Dochází ke snížení počtu druhů projektové dokumentace, a to na základní tři druhy. První je dokumentace pro povolení záměru, druhá dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro odstranění stavby. Zásadní změnou je povinnost stavebníka zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby před zahájením jejího provádění. Takovou čtvrtou oblastí, která je ale z mého pohledu také velmi důležitá, je procesní právo neboli povolení, odvolání a přezkum. V rámci povolení staveb dochází k nahrazení současného množství povolovacích procesů jedním řízením, kde bude stavba povolena. Možná stojí za zmínku i rozdílnost délky procesu podle druhu stavby. To je taky jedna z velmi důležitých poznámek, že my vlastně budeme mít několik druhů staveb, protože to samozřejmě se dělalo i podle možností úředníků. Je otázka do dnešní doby - a já tady samozřejmě tím trápím pana ministra každou chvilku - je bytová politika, protože je otázka, jestli právě bytová politika už by neměla mít určitou prioritu v rámci těch staveb a třeba spadat už na úroveň kraje, nebo dokonce na úroveň vyhrazených staveb.
Děkuji za slovo. Nezpochybňuji hlasování.
Pan předseda klubu se hlásí ještě k hlasování? Ještě před bodem se hlásíte, tak prosím, máte slovo s přednostním právem.
Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovoluji vystoupit jenom s přednostním právem stručně o věci, která nevyžaduje zařazení bodu, ale dostal jsem informaci, která si myslím, že je podstatná i pro nás všechny a která ukazuje, jakým způsobem mají politické strany vést nebo nevést volební kampaň. Tento rozsudek je pravomocný a Vrchní soud v Praze rozhodl, že tato předvolební kampaň neměla racionální základ. Já bych chtěl požádat pana předsedu Babiše, aby se zde před Poslaneckou sněmovnou i před všemi českými občany na základě pravomocného rozsudku soudu omluvil.
Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi senátora Petra Fialu.
Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budu stručný. Dovolte mi uvést návrh zákona o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů, který se vrátil ze Senátu. Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona ve znění vládního návrhu bez pozměňovacích návrhů dne 13. ledna 2023, Senát však návrh zákona vrátil k opakovanému projednání Poslaneckou sněmovnou s pozměňovacími návrhy legislativně technické povahy. Pozměňovací návrhy Senátu reagují na skutečnost, že části návrhu zákona, kterými se mění dva právní předpisy, byly v mezidobí novelizovány a jejich navržená novelizace tak postrádá smysl. Ministerstvo průmyslu a obchodu s pozměňovacími návrhy Senátu souhlasí. Návrhem zákona se vytváří jeden soubor pravidel pro dozor nad výrobky, který bude použitelný všemi orgány dozoru a orgány Celní správy. Nová úprava současně vyžaduje i provedení odpovídajících změn v některých souvisejících zákonech. Z tohoto důvodu se navrhují nezbytné změny v těchto dotčených právních předpisech. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych vás požádat o schválení předloženého návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů Senátu.
Také děkuji.
Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré odpoledne. Pan ministr řekl téměř vše. Proto vás chci požádat, abyste za souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu potvrdili zákon tak, jak vám přišel ze Senátu.
Děkuji a nyní se chci dotázat, zda se k usnesení Senátu chce vyjádřit zpravodaj garančního výboru, pan poslanec Jiří Hájek?